V této uměle vytvořené kauze totiž nelze prohrát. Už teď totiž prohrál ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, který se neumí a ani nechce veřejně přihlásit na stranu Karly Maříkové a svobody slova a po celou dobu v té kauze mlčí. Pan ministr vnitra Hamáček se zjevně upřímně cítí ukřivděný, když ho činíme odpovědným za policejní obvinění, a tvrdí, že policii neřídí. Přitom ale nejde nevidět, že on a jemu podobní posilují hony na čarodějnice a štvanice na ty, kdo odporují správnému proimigračnímu a probruselskému názoru. Svědčí o tom mimo jiné politické zneužívání Ministerstva vnitra pro politický boj, čehož jsou důkazem pokusy dělat z SPD extremistickou stranu ve zprávách Ministerstva vnitra. Za to jim děkuji. Přesně tak začíná diktatura. Přesně tak začínal fašismus. Názoroví oponenti jsou nejdříve zesměšňováni, pak dehonestováni, a když ztratí sympatie, jsou kriminalizovaní a nakonec je nepohodlná opozice zlikvidována. To je osvědčený recept, který tu část politiků, justice a médií začala už před pár lety aplikovat za aplausu části veřejnosti, aniž by si lidé uvědomili, že likvidací okamurovců to přece nikdy neskončí. Pro vyvolené elity se vždy nepřítel najde. A jak historie ukazuje, ve vězení se nakonec sejdou oběti i ti, kdo je kdysi zavírali. Proto je pro SPD zcela zásadní, abychom neustále bojovali za svobodu a demokracii i navzdory samozvaným elitám. Máme právo svobodně vyslovit svůj názor, nebo ne? Máme právo nesouhlasit s migrací a islamizací, nebo ne? A za SPD vám slibuji, že do posledního dechu budeme bojovat za svobodu a demokracii v České republice.
Kdybychom neexistovali, tak si nás musíte prakticky vlastně vymyslet, abyste na nás všechno hodili. Děkuji. A to vy přece samozřejmě nemůžete. Děkuji. Omlouvám se, mě rozhodil pan kolega Bělobrádek.
Předložený návrh zákona je pragmatickým řešením, na kterém vydělá každý.
Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Raisovi. Otevírám rozpravu. První do rozpravy je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Martínek. Z místa je přihlášen pan poslanec Karel Krejza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Naštěstí jsme odhlasovali, že v tomto bodě budeme pokračovat odpoledne. Takže bych chtěl začít tímto poděkováním. Nicméně chtěl bych vám připomenout několik dat. Čtyři data v tomto volebním období, kdy jsme tady hlasovali o zrušení daně z nabytí nemovitosti. To je z dnešního pohledu zajímavé čtení. Z mého pohledu je pikantní, že paní ministryně používá při obhajobě toho návrhu - i dnes jsme to slyšeli - vlastně stejné argumenty, které my jsme tady říkali od začátku. V některých věcech se stále lišíme a na tom je vidět rozdílnost přístupu k bydlení.
Ano, pane poslanče, máte pravdu. Prosím, pokračujte.
Naopak my vlastnické bydlení považujeme za velmi důležitou hodnotu. My totiž chceme, aby další, i další generace našich občanů bydlela ve svém. My chceme, aby se tato generace postavila na vlastní nohy a zajistila bydlení sobě a svým potomkům. A zároveň forma vlastnického bydlení je i forma určitého majetkového zabezpečení. Na první pohled se může zdát, že se vláda konečně k takové podpoře střední třídy přihlásila. Ale na pohled druhý tomu tak úplně není, paní ministryně. Ten krok vzad je zrušení daňových odpočtů úroku z hypoték. V době nedostatečné nabídky bytů jsou to třeba pro ně horší daňové pobídky pro pořizování nemovitostí. Z mého pohledu to tak vypadá, že zrušení daně si tím lidé zaplatí. Fakticky se totiž bavíme o tom, že pro ty, kdo financují koupi hypotékou, tak místo jednorázové velké daňové zátěže se jim tam daňová zátěž rozloží v čase díky tomu, že už si nebudou moct odpočítat hypotéky. Ale právě na tom je vidět ten rozdíl toho našeho přístupu. Paní ministryně říká, že se tím zamezí spekulacím, a tím se vlastně rozhýbe trh. Už někdy někdo viděl nějaký trh, který se rozhýbal větší regulací nebo vyšším zdaněním? Při prodloužení daňového testu totiž, paní ministryně, dojde k tomu, že si investoři, o kterých jste tady mluvila, byty budou nechávat ve vlastnictví o to déle. Nedotkne se to tedy těch, na které to zvýšení daňového testu míří. Nebude mít příjem a bude muset ten byt prodat. Nikoliv na ekonomicky silné subjekty, které to mají jako hlavní zdroj příjmů a skutečně si jenom prodlouží ten čas držby nemovitosti. Já musím říci, že mě mrzí, že ten dobrý návrh na zrušení daně z nemovitosti, se kterým souhlasíme - samozřejmě, protože jsme s ním přišli několikrát - se komplikuje těmito dodatky. Je škoda, že to nemůže být jednoduché a v tom přítmí se schovávají návrhy, které mohou i v očích veřejnosti tento návrh devalvovat. Protože cílem toho návrhu, tím principiálním cílem, by měla být podpora silné střední třídy, která vlastní své domy. Ne o přehazování daní z jedné hromádky na jinou. Držme si palce, ať to konečně vyjde.
Spravedlnost není z tohoto světa, absolutní spravedlnost.

A třetí podmínka - zdaňování.

Na druhou stranu u bezpečnostních sborů to tak je.

U vězeňské služby.

Ale ta možnost tady je. Takže proč ji nemít i u obecní policie? Oni ji nemusejí využít.

To je jejich svaté právo.

Čtvrtou změnou je ukládání pokut za přestupky. Takže rekapitulace. Těch změn je celkem pět. Začnu od těch nejméně závažných. Vůbec nic se nezmění, protože už je to v zákoně o obcích uvedeno.

Pak pochopitelně ta problematická maturita.

Děkuji panu senátoru Nytrovi. Má někdo zájem se vyjádřit? Tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se prosím někdo z poslankyň a poslanců z místa do rozpravy? Rozpravu končím. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů máme nastaven. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
To je transparentní proces, který je dán zákonem, který podléhá kontrole. Vezměte si, že zneužití dotace je trestný čin. Už končím, poslední věta. Někdo z vás tady řekl, že to je Sophiina volba. Sophiina volba byla ta, že matka musela zvolit mezi dvěma svými dětmi, což je něco absolutně pro každou matku nepředstavitelné. Toto není Sophiina volba. Toto je volba o tom pomoci rychle těm nejvíc zranitelným, těm nejpotřebnějším a samozřejmě v další fázi pomoci i těm obcím.
Pokusím se být také lidský a smířlivý. Ale bohužel jste nám neříkala pravdu. Děkuji, pane poslanče Veselý, za váš návrh, který všichni podpoříme, a také to těm obcím během několika týdnů vykompenzujeme. Pak bych vám věřil, že nám to tady lidsky a pravdivě říkáte. Ale vy se chováte tak, že vám to věřit nelze, protože na ten návrh jste poměrně velmi expresivním způsobem sdělila vašim koaličním partnerům, s čím mohou příště počítat. A obávám se, že při tomhle přístupu s tím mohou počítat i rozpočty obcí a měst a ve svém důsledku i všichni občané České republiky.
Děkuji za slovo. Hezké dopoledne ještě, pane předsedající, pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci. Jistě lze najít ve státním rozpočtu zbytné výdaje, které mohou být přesunuty na výplatu kompenzačním bonusu. Také připomínám, že tato Sněmovna i za pomoci opozičních hlasů schválila navýšení schodku státního rozpočtu. Tyto peníze, které zůstanou v obcích a městech, pomohou rozproudit regionální politiku a ekonomiku a pomohou všem podnikatelům. Děkuji vám za pozornost.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
Vážené dámy, vážení pánové, rád bych zde uvedl stanovisko za Piráty. My jsme byli původně připraveni hlasovat pouze pro sněmovní verzi, pokud by zde včera bylo přijato nějaké rozumné usnesení ohledně kompenzací městům, obcím a krajům. Města a kraje nemají možnost půjčovat si tak výhodně jako stát. Zvažte ještě jednou možnosti, jak kompenzovat tyto výpadky, abychom všichni jako občané České republiky tímto rozhodnutím netrpěli.
Já děkuji. Nechci nikoho strašit, ale prostě ta situace tady bude velmi komplikovaná. Tak pravda to není. Takže kdo syslil, choval se jako starosta, jako zastupitelstvo, jako rada špatně, kdo investoval, choval se dobře, ale potrestán bude ten, divte se, ten, kdo se choval dobře. Pro mě je to, řekl bych, velké poučení - nemám rád to slovo, ale poučení to je, že příště člověk nesmí být tak naivní a představovat si, že jsme s vládou, se státem na jedné lodi. A mělo by to tak být, že jsme na stejné lodi. Tak to já vnímám jako velmi nedobrý postup. Vždycky říkám, když někdo něco nařídí, tak by měl platit. Nakonec moc dneska samozřejmě, ať to vezmeme, jak to vezmeme do důsledku, je to, když máte peníze a můžete něco realizovat. To tak je prostě. Podpořím ho, protože ti lidé, kteří jsou vázáni na tu podporu, tak to jsou lidé, kteří v tuto chvíli nemají nic. My, obce, ještě něco máme. A doufám, že vláda a vládní koalice nebude postupovat tímto způsobem dále, protože by se mohlo stát opravdu, že nebudeme mít také nic. A to si myslím, když to zvážíme všichni, si nikdo z nás nepřeje, protože pak by ona deklarovaná podpora byla jenom deklarovanou podporou státu, i nás obcí a krajů, to je potřeba říct, a vlastně nebylo by to myšleno vážně.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dále jsou přihlášeni z místa pan poslanec Krejza a paní poslankyně Vostrá.
Jenom ti nadnárodní, kteří uměli zavřít a říci si o kompenzace státu, tak ti to samozřejmě mají lehčí. A tady to zaznělo, že bohužel vždycky to odnesou ti poctiví, a to platí i z řad podnikatelů. Ti, kteří pracovali, tak dneska nedostávají ze státní podpory nic, protože ten, co zůstal v práci, nemá nárok na žádnou kompenzaci.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V gymnastice známe prvek, kterému se říká Tkačevův přelet. To vypadá asi tak řekněme takhle. To vypadá takhle. A teď jde jenom o to, aby ta spirála pro ty obce neskončila takto. Nebylo dostatečně zdůrazněno, že se obce podílet budou na kompenzačním bonusu. Obce byly vyzvány, aby pomohly podnikatelům. My jsme nájmy odpustili, rozumné obce nájmy odpustily. A kdybychom věděli, že se budeme podílet dalším, a já to nezpochybňuji, myslím si, že to není úplně nefér, tak bychom se možná chovali trošku rozumněji. Obce to prostě nějakým způsobem zvládnou. Takže já podpořím poslanecký návrh, přestože to je Sophiina volba pro mě. A prosím v této chvíli vládu a paní ministryni, aby se zamyslely do budoucnosti, krátké budoucnosti, na to nějakou formou tyto náklady naše kompenzovat.
Děkuji za slovo. Ono tady za poslední dva dny zaznělo hrozně moc slov. A myslím, že těch slov je tolik, že nás až odvedla od samé podstaty, podstaty toho, o čem tady debatujeme. A střetávají se tady dva světy. Ten svět svobody, volného rozhodování samospráv, které jsou garantovány Ústavou, a ten centralizovaný svět, který je na té druhé straně. Kdo jediný v tomto získá, je vláda. Ta dosáhne toho, o co přišla před lety tím, když se posílilo rozpočtové určení daní, že starostové už nemuseli leštit kliky, nemuseli se doprošovat pár korun na to nebo ono, ale prostě mohli to zaplatit z peněz, které dostali ze zákona. On každý, kdo je u moci, tak se chová, že té moci chce mít samozřejmě víc a ovládat zvláště ty, kteří jsou vzpurní. A ty obce vzpurné jsou, ty kraje také. My jsme si to zažili už před lety v době opoziční smlouvy. A mimochodem byl to důvod, proč vůbec starostové v mnoha oblastech se začali dávat dohromady, proč se začali organizovat a proč se také dali na politickou dráhu. Právě to, že rozhodovalo to, jestli máte toho kterého známého politika, a ne to, jak dobrý je ten projekt pro vaši obec. Obce se dostávají do područí, ztrácejí svoji svobodu. A to je nejhorší na tomto návrhu, že občané už nebudou rozhodovat o budoucnosti své obce, ale u obcí o tom bude rozhodovat vládu. Chápu, že je to váš cíl, ale takhle jednoduché to je. A kdo si myslí, že to tak není, tak včera bylo podáno hned několik důkazů. Viděli jsme tady paní ministryni Dostálovou, jak nám citovala ze svých SMS zpráv, jak se jí starostové snad doprošují o nějaké koruny. Ona si nestěžovala, jí se to líbilo. No jednak neposílá ty peníze. Jsou to peníze Evropské unie.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kytýr, poté pan poslanec Václav Klaus - obě faktické poznámky.
Já se velice omlouvám, ale některé věci se fakt nedají vydržet. Já jsem v průběhu včerejšího i dnešního jednání slyšel vystoupení spousty poslanců, kteří zapomněli na to, že při projednávání tohoto zákona opakovaně jsme naprosto všichni věděli, z čeho budou hrazeny náklady. A proto veřejnost ujišťuji, že poslanci čtou zákony, poslanci vědí, o čem jsou zákony.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych si dovolil poznámku na předřečníka pana Farského. Jsou to peníze daňových poplatníků. to nedal pan Babiš peníze, to dala Evropská unie, protože to je úplně stejný případ. Evropská unie také žádné peníze nemá.
Přistoupíme nyní k projednávání bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V posledních letech došlo k výraznému navýšení cen nemovitých věcí. Za současného stavu, kdy se společnost potýká s pandemií způsobenou šířením koronaviru a musí se vypořádat s dopady tohoto viru na společnost, je nutné na tuto situaci zareagovat. Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí dojde ke snížení nákladů na pořízení vlastního bydlení, které se pro nabyvatele nemovitých věcí rapidně zvyšují růstem cen nemovitých věcí, a tím se komplikují možnosti získání vlastního bydlení zejména pro mladé rodiny. Zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí představuje další vynaložení značné finanční částky, řádově jde o desítky až stovky tisíc korun navíc, které by jinak mohly být investovány do oprav a rekonstrukcí nemovitých věcí, zařízení domácností a dalších záležitostí spojených s pořízením nemovitých věcí. K úspoře však dojde i na straně státu, kdy již nebude nutné tisknout formuláře daňového přiznání, investovat do technické podpory správy daně z nabytí nemovitých věcí. Tento odpočet navíc dlouhodobě podporoval pouze poplatníky, kteří pro pořízení vlastního bydlení využili dluhového financování. Představoval tedy nesystémovou výjimku. Naopak ti, kteří například dostali peníze od rodičů, takový odpočet uplatnit nemohli.